Nebývá to obvyklé, tento spěch.
Já vám děkuji.
Já se omlouvám, pane poslanče Bendo, já se všem omlouvám za svůj sytější hlas. Občas se nechám unést. Je to moje chyba, já se omlouvám, kaju se. Budu se snažit, ale ono se to nedá. Jenom chci říct, když jsem tady samozřejmě trošičku zakřičela do toho mikrofonu spíš jako zvolání, proč se projednává tento zákon, když není tak důležitý? My po tom voláme celou dobu. My po tom voláme celou dobu! Pojďme to řešit. Pojďme řešit zdražování pohonných hmot, pojďme řešit energie, pojďme řešit plyn! Naši ministři to řeší, tak proč to tady neřešíme my?
Já vám také děkuji. Nyní přečtu omluvenky, které dorazily. Budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které eviduji dvě přihlášky. Jako první vystoupí paní poslankyně Helena Válková a připraví se pan poslanec Jan Berki.
Ano, je to jiná koncepce. Já jsem tady měla poznamenáno: ano, toto je systémová reforma se vším, co k tomu patří. Čili tady upozorňuji, že bychom opravdu se mohli dostat do nežádoucího hledáčku ze strany evropských institucí. Ta novela podle mého názoru je pozvánkou k tomu, aby se tyto žaloby podávaly. Ano, já vidím, že jsem pomalu vyčerpala ten svůj čas. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Poznamenal jsem si, že se připojujete k návrhu na vrácení tohoto tisku. Jako další vystoupí pan poslanec Jan Berki.
Zkusím shrnout některé věci. Domnívám se ale, že je potřeba je ukazovat vždycky v kontextu a vyváženě, že některé řeknu přehnané výstupy s tím, jak vlastně tím končí celé řízení státu, mi přijde trošku přehnané. Zkusím se podívat na dvě věci, které tu byly hodně diskutovány. Jedno je to omezené období, respektive funkční období u vedoucích pracovníků. Rizikem bezesporu je, že může to snížit počet uchazečů, kteří budou ochotni se na takové místo hlásit kvůli jisté nejistotě. Zároveň ovšem funkční období má bezesporu své klady. Kolega Benda zmiňoval ředitele na základních školách, kde je to šest let s možností prodloužení. Také se pravidelně dělají výběrová řízení na vedoucí pracovníky na vysokých školách. Takže tady pořád úplně nerozumím tomu, proč tak moc nám to vlastně vadí, když oba ty modely známe a jsou funkční. A zároveň mě pan předseda Benda požádal, aby sem nemusel, tak se stanu teď chvilinku jeho ústy. Navrhuji zkrácení doby projednávání o 30 dnů.
Děkuji. Zkrácení o 30 dnů, tedy na 30 dnů.
Děkuji mnohokrát.
Dnešní neutěšená cenová situace v oblasti energií vychází ze dvou pramenů. Tím prvním je celková krize v energetice. To je něco, co je objektivní a s čím samotná Česká republika nemohla příliš co udělat. Tím druhým pramenem jsou ale minulé chyby. Změnou zákona vytvoříme vládě a Energetickému regulačnímu úřadu dostatečné pravomoci k tomu, aby bylo možné vynutit doplňování zásobníků s plynem na úroveň zajišťující základní míru energetické bezpečnosti země. Druhou věc, kterou napravujeme, je mechanismus spojený s dodavatelem poslední instance a některé technické detaily kolem tohoto institutu. Tady platí, že podzimní a zimní energetická krize nás v některých věcech poučila a že tento zákon je výsledkem těchto zkušeností. Důvody toho, proč musíme spěchat s tímto zákonem, jsou jednoduché. Ona je topná sezona v kalendáři ještě daleko, ale z hlediska energetiky a nutných kroků je za rohem. Jsem proto ráda, že zaznamenávám, že Sněmovna podpoří, a nejenom koaliční poslanci, ale i opoziční, návrh tohoto zákona. Musí být promyšlené, a proto budou přicházet postupně. Byl zde zmiňován úsporný tarif a připravují se i investiční kompenzace pro firmy.
Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Foldyny a pak následují dvě přednostní práva.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nechci se tady situovat na odborníka na energetiku, tudíž se ani nebudu přetahovat s panem Havlíčkem, protože vím, že on tomu rozumí, ale budu se asi trošičku přetahovat s paní předřečnicí. A vy to pořád nechcete vidět a slyšet. To je všechno, co jsem chtěl v této chvíli říct.
Já vám děkuji, i za dodržení času.
Děkuji za slovo. Já jsem byl jedním z členů hospodářského výboru, kteří včera tu novelu projednávali. Podpořili jsme legislativní nouzi, chceme, aby vláda nakupovala kapacity v zásobnících, to znamená, že podpoříme i tuto novelu. Nicméně jsou tady další věci, ke kterým je potřeba se vyjádřit. Jedná se přece o energetickou bezpečnost České republiky do budoucna. Je přece důležitá bezpečnost, energetická bezpečnost České republiky.
Myslím, že je to na okamžitou demisi, protože miliony občanů jsou kvůli vaší vládě zoufalí ze zdražování, nemají peníze, a vy to tady - takovýmto způsobem se chová vláda Petra Fialy. Je to opravdu odporné.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Nezaznamenal jsem návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Není tomu tak. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Návrh byl přijat. A já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Není tomu tak, nebudeme tedy hlasovat.
Prosím, pane ministře? V tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Žádnou jinou další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. A ptám se, zda se pan zpravodaj nebo pan ministr hlásí o závěrečné slovo? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nyní prosím zpravodaje pana poslance Ivana Adamce, aby nás seznámil s procedurou hlasování a touto procedurou nás potom provedl. Prosím. Je zde nějaký rozpor s navrženou procedurou? Prosím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A já končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod jednání
Nejde zde tedy jen o záchranu a návrat předmětů, které nelegálně opustily naši zemi, ale i o navrácení těch, které náležejí do dědictví jakékoliv jiné země na světě. Kulturní dědictví má v Evropě velký význam pro uchování národní i kontinentální identity a je tradičně chráněno jako odkaz budoucím generacím. V České republice je ochrana kulturních statků včetně jejich dovozu, vývozu, prodeje či navrácení také poměrně dobře upraveno a má dlouhodobě vysokou úroveň. Tato problematika však dosud byla posuzována primárně optikou ochrany národního, případně evropského kulturního dědictví. V poslední době je však stále více patrnější, že je nutné vzít v úvahu i zachování kulturního dědictví zejména v těch zemích, kde jsou možnosti ochrany omezené, například z důvodu válečného konfliktu, politické či ekonomické situace. Navrhovaný zákon upravuje některé otázky vstupu a dovozu kulturních statků na celní území Evropské unie, a jak jsem již říkala, je adaptačním předpisem ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady EU a využívá převážně celních postupů, které se týkají zadržení předmětů, zacházení s nimi a postupu při jejich vracení. Věřím, že návrh tohoto zákona je přijatelný pro nás všechny bez ohledu na politickou příslušnost. Jde o velmi potřebnou právní úpravu, která v našem řádu zatím chybí.
Děkuji také, paní poslankyně. Dobré poledne vám přeji, budeme pokračovat. Jsme v obecné rozpravě. Další přihlášený, tentokrát s přednostním právem, je pan ministr kultury. Pane ministře, máte slovo.
Takže poprosím o zaznamenání mého návrhu na zkrácení této lhůty na 30 dnů a děkuji oběma předřečníkům za jejich vystoupení.
Zaznamenal jsem návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dní, budeme o něm hlasovat na závěr projednávání tohoto tisku. A já se zeptám, jestli je někdo další, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak, já tedy končím obecnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova pana navrhovatele či zpravodaje? Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. A já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Chci se zeptat, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak. Nyní bychom tedy měli přistoupit k hlasování o zkrácení lhůty. V obecné rozpravě byl zaznamenán návrh pana ministra Baxy na zkrácení lhůty k projednání na 30 dní. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, který tady přednesl pan ministr? Návrh byl zamítnut, a my jsme tedy neodhlasovali zkrácení lhůt na 30 dní. Než tak učiním, načtu jednu omluvu. Mezi dvanáctou a tři čtvrtě na jednu se z pracovních důvodů omlouvá paní místopředsedkyně Věra Kovářová. Nyní bychom měli pokračovat bodem A já poprosím ještě ostatní kolegy, pane ministře, aby se utišili, abyste mohl hovořit v rámci tichého sálu.
Materiál.
Já také děkuji, pane poslanče. Další, kdo je přihlášen do obecné rozpravy, je pan poslanec David Kasal. Já pouze jenom zareaguji, protože mi chodí nějaké zprávy, že nevidí pana ministra financí, pana Zbyňka Stanjuru.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, já si dovolím říci jenom některé věci, protože něco už řekli moji kolegové a jenom bych navázal. Takže to je jedno konkrétní číslo. Dále bych chtěl říci, že tady to sice bylo řečeno mým kolegou před chvílí úplně precizně, ale já to zkusím říct úplně obyčejně pro nelékaře. Peníze, které chodí do nemocnic, tak jdou samozřejmě z veřejného zdravotního pojištění, chodí jednou měsíčně a chodí potom, kdy tedy my lékaři vykážeme diagnózy podle DRG. To znamená, že za každou diagnózu je určitý počet peněz, který se nenavýší. Na každou diagnózu je konkrétní nějaký počet peněz a může se zvýšit pouze tím, pokud ten pacient bude nějakým způsobem komplikovaný. Takže to navýšení peněz v tom zdravotnictví je dáno, nebo vykázání je dáno tímhletím. Ano, předchází tomu dohadovací řízení, které je pro jednotlivé segmenty. Ale tím chci říct, že příjem peněz je zkrátka omezen a je jasně dán. Můžeme si potom žádat o určité navýšení, pokud tam kapacita je, ale to je dáno zase jenom do určitého rámce. To je pro nemocnice. A těžko se to jednoznačně do toho rozpustí, aby se to poznalo. Dva a půl tisíce listů jsme dneska schvalovali na VZP, tak před rokem tento balíček stál 260 korun, v současnosti stojí 420 až 470 korun, a to nejsme na konci roku, kde se do toho propíší ty ceny dál. Včera jsem hovořil s jedním kolegou a ten mi říkal, jak to bude vypadat ke konci roku. Jedna varianta je ta, že buďto to už neustojíme, v tom případě řada ordinací, kde je dotyčný lékař staršího, předdůchodového nebo důchodového věku, tak tu ordinaci může i zavřít a ta péče nebude zajištěna. Budu chtít léčit za hotový. Nicméně i ti zdravotníci s předvídavostí měli naplánováno, jaké budou příjmy. A tak jak jsem nejenom já, ale i mí kolegové tady vznášeli argumenty, myslíme si, že nejenom do konce roku bude problém se zdravotní péčí, ale o to víc se to propíše i do následujících let.
Pokud sportovec dopuje, je veřejností vnímaný jako podvodník. Obdobně platí, že pokud podnikatel si neplní povinnosti, měl by být státem sankcionován. A takto to vnímá většina naší společnosti. Česká republika je pivním národem. Tak si pojďme společně popsat na příkladě, který je nám všem blízký. Představme si dva hospodské, kteří podnikají na jedné ulici. První z nich dře, investuje do podnikání, nových technologií, hygieny, nepodvádí zákazníky tím, že by točil pivo pod rysku, a poctivě odvádí daně. Druhý naopak šmelí, kde to jde, čepuje pivo pod rysku, má v hospodě nepořádek a podvádí stát při odvádění daní. Jenže při tom podvádění státu opět nepodvádí nikoho jiného, jen své zákazníky, protože oni jsou tím státem a oni čerpají statky z výnosu placených daní. Rovnost podmínek podnikání stanovuje právní řád České republiky. Pokud chceme, a já věřím, že chceme, aby ti, kteří dodržují pravidla, netahali za kratší konec, musíme najít způsob, jak dodržování pravidel vymoci. Dnes ten - nebo až se dostaneme do třetího čtení, tak ten z vás, který hlasuje a bude hlasovat za zrušení EET, zcela jednoznačně hlasuje ve prospěch těch, kteří chtějí na systému parazitovat. A já opětovně vyzývám Poslaneckou sněmovnu, aby se této chyby vyvarovala.
Děkuji, paní předsedkyně. A nyní je na řadě pan místopředseda Havlíček, a ještě než mu dám slovo, přečtu omluvy.
Já jsem zde vystupoval minule a pokusím se nyní na to podívat z jiného úhlu pohledu. Problém je to, jakým způsobem k tomu, abychom sloužili lidem, přistupujeme. A proto bývá obvyklé, že pokud se cokoli takového zavádí a diskutuje, tak se to dělá na bázi odborných platforem, zjednodušeně řečeno profesních svazů, asociací, komor a podobně. Nejčastěji se to dělá na bázi tripartity. Ale není nezbytné to dělat pouze za účasti třeba Svazu průmyslu. Je třeba k tomu přizvat i Hospodářskou komoru, Asociaci malých a středních podniků a živnostníků, Asociaci hotelů a restaurací, Svaz obchodního a cestovního ruchu. Řekl jsem těch pět nejdůležitějších, které skutečně jsou těmi hlavními mluvčími malých a středních firem. A co je podstatné? Všechny tyto subjekty do jednoho, které jsem zde jmenoval, se postavily za elektronickou evidenci tržeb v době, kdy se zaváděla - a pozor, současně se za ni všechny postavily i nyní, v době, kdy se má rušit. Já netvrdím, že všichni členové všech těchhle svazů na to měli stejný názor. Já jsem v té době byl předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků a i u nás jsme měli část členské základny, která s tím nebyla ztotožněna, ale drtivá část naopak s tím souhlasila, což jsme museli podobně jako naši kolegové v ostatních svazech respektovat. Hovořím za sebe jako za zástupce tehdejších podnikatelů. To je to, co jsem říkal, že je to win-win. Proto se na tom tehdy všichni shodli. Co je na tom divného? Stejně tak jako je normální, že ve stejné době vy, myslím tím vaše vláda, zavádíte povinné datové schránky pro úplně všechny podnikatele v České republice, a je to správně. Mimo jiné je to náročnější systém než celá elektronická evidence tržeb. Datová schránka je nástroj 21. století a díky ní můžeme se státem komunikovat daleko elegantněji. Tak proč se tomu bráníme v rámci elektronické evidence tržeb? Ale ten chorvatský model dával svůj smysl. Je to zpráva na dálku a nikdo, pokud si dobře vzpomínám, ani z odborníků ho technologicky nikdy nezpochybnil. Naopak se tvrdilo, že je to jeden z těch nejmodernějších systémů. Proč ho nevylepšujeme? Mimo těch plusů, které jsem zde jmenoval, to znamená, je zde férové prostředí a sjednocuje to celý systém, tak je zde samozřejmě nepochybně i benefit pro stát. Ano, můžeme diskutovat, jak velký je to benefit pro stát. Doslova tvrdí, že jsme nevěrohodně zdůvodnili těch 13 miliard. Jenom podotýkám, že to tady řekl člověk z jeho resortu.
Přímo to tam od něho zaznělo. Já jsem si sem nevzala ten druhý papír, ale já to asi budu vědět z hlavy. Vy jste nepřipustil nikdy žádnou debatu. Takže nehledal jste nikdy, ani tu minimální, marginální snahu jste neměl, protože prostě jste skutečně v zajetí ideologie. Vy jste si to napsali do volebního programu, vy jste v minulém volebním období a v tom předminulém z nedostatku vlastní invence a vlastních nápadů si to dali jako mantru a prostě teď to zrušíte, děj se co děj. Pan Minčič z Hospodářské komory a další. Byli tam z různých i firem IT a debatovali jsme o tom. Ale vy se bojíte té debaty. Vy se jí prostě bojíte, protože ta debata by byla věcná, konstruktivní a jasně by tam zaznělo, že to prostě většina těch podnikatelů prostě chce.